Jak už bylo řečeno, tak zpravodajem hospodářského výboru místo pana poslance Kolovratníka bude v tomto případě pan poslanec Roman Kubíček. O tom nemusíme hlasovat.
Hovořit tady o tom, že dochází k porušování mezinárodního práva, to je lež. Není to pravda. Není to pravda, nikdo tady nikdy nehovořil o nějakých adopcích nebo něčem podobném. Má se jednat o dočasný pobyt a dočasnou pomoc. O žádnou adopci, jak vy tady naprosto lživě a nesmyslně se snažíte lidi přesvědčit, nejde. Skutečně ne.
Všechno přednostní práva.
Tak pan předseda KDU-ČSL řekl, že tam, kde má KDU-ČSL komunální politiky, že nejsou bezprizorní lidé nebo něco takového. Ale vždyť jste ve vedení Prahy. Je v pražském zastupitelstvu? Takže v Praze jste ve vedení, jste dokonce v koalici, váš zastupitel za KDU-ČSL je členem pražské vládnoucí koalice. A podívejte se do Prahy na ulici, je tady spousta bezdomovců. Říkal, že neříkám pravdu, takže tady to říkám. Z toho bude hezké video, to budeme šířit. Takže vy jste dokonce ve vedení pražského magistrátu. Tak co to tady vykládáte? No tak pravda, nejbližší... Jestli neznáte město Kladno, asi taky byste měl vystoupit z auta. Tak my jsme dokonce ve vládnoucí koalici ve městě Kladně.
Jestliže s přednostním právem... Děkuji.
Já budu, pane předsedo, velmi stručný. Jan Wolf není pražským předsedou KDU-ČSL, Jan Wolf není členem rady tady na Magistrátu hlavního města Prahy. Podobně se to řeší i na dalších městských částech tady v Praze. Takže prosím pěkně, uveďme ty věci na pravou míru, tak jak jsou. A já myslím, že svým vystoupením stejně nedokážete zakrýt to, co jste řekl na začátku, prostě že vaše strana SPD se v tomto smyslu chová naprosto nelidsky a asociálně.
Děkuji vám. Vážený pane předsedo, dámy a pánové. Vy jste tady zmínili hnutí STAN. Víte, já jsem členem bezpečnostního výboru a tam je předsedou vážený pan kolega Koten, který navrhoval v rámci zahraničních cest se podívat, jak vypadá situace s migranty ve Francii. Já jsem zase navrhoval, aby se bezpečnostní výbor a jeho členové včetně tedy členů za SPD jeli podívat na to, jak vypadají životní podmínky dětí, které jsou v této době právě v uprchlických táborech v Řecku. Snažili jsme se jim výrazně pomoci. A prostřednictvím pana předsedajícího - víte, jak jsme jim pomáhali? Pomáhali jsme jim tak, že jsme podporovali neziskový sektor. Ten neziskový sektor, který je pro vás sprostým slovem. Ten neziskový sektor, který vy tady pomlouváte.
Děkuji za slovo. Oni nám tady neustále podsouvají migraci. O nic jiného než o migraci nejde. Je potřeba za každou cenu sem dostat nějaké lidi, za každou cenu je potřeba z České republiky udělat multikulturní stát. Je to normální podpora migrace, multikulturalismu - a teď s těmi neziskovkami jste se k tomu přiznali. A další peníze budete dávat neziskovkám, které budou... Jedna neziskovka pro integraci, druhá neziskovka pro podporu multikulturalismu, a budete jim dávat peníze jak z ministerstev, tak z městských pokladen. Takže přestaňte hrát divadlo.
Jedná se o to, že český stát i samosprávy se starají. Máme zde síť ubytoven, pomáhajících organizací, například potravinové banky, to znamená, český stát se stará včetně měst o svoje občany a každý, kdo chce, tak je mu tato pomoc poskytnuta. Za druhé. Nevím, jestli jste se setkal například s uprchlickými tábory, ať už křesťanů, jezídů anebo dalších. Jestli jste měl možnost mluvit s chlapama, kterým unesli a znásilnili ženy, jezídy, kteří neviděli roky své manželky a své dcery. Váš projev je projev bezcitnosti a zbabělosti. Opravdu si myslíte, že Česká republika není schopna dát pomoc pár dětem? Opravdu jste tak slabí? Opravdu si myslíte, že Česká republika je tak slabá, že se nedokáže postarat o 40 dětí? To je bezpečnostní riziko České republiky?
Předseda poslaneckého klubu SPD Fiala se vyjádřil, že tohle je pro nás zásadní téma.
Je to cesta, jak celý proces zastřešit elektronicky v 21. století moderním způsobem: nebudovat zbytečně nějaký kamenný nový úřad, ale vydat se elektronickou moderní cestou a umožnit, aby jednotlivé orgány na sebe v rámci samotného procesu viděly, dokázaly spolu lépe komunikovat a koordinovat své kroky. Je to cesta ke zrychlení a zjednodušení. Je to cesta, která se nabízí, je výsledkem práce jednotlivých lidí z ministerstev, z odborných pracovních skupin a samozřejmě také z Poslanecké sněmovny. Jsem přesvědčen, že v té podobě, jak je předkládána, už sama o sobě je blýskáním na lepší časy, znamená jasné zrychlení, zjednodušení stavebního řízení.
Vážené dámy, vážení pánové, pane předsedající, já již nebudu hovořit k meritu tohoto zákona. Myslím si, že vyčerpávající přehled, co vše tento zákon adresuje, zde zazněl od pana poslance Martina Kupky v úvodní řeči. Ten zákon měl podobnou trajektorii jako předchozí zákon, o kterém jsme hovořili - bankovní identita. Projednávání tohoto návrhu zákona na výboru - výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj projednal sněmovní tisk na své 29. schůzi 14. listopadu. Já bych tímto asi ukončil svoji zpravodajskou zprávu. Jenom tady od pana poslance Kupky zaznělo, že by se přihlásil ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Já si nejsem jistý, jestli to je nutné v podrobné rozpravě udělat, neboť ten komplexní pozměňovací návrh je součástí usnesení výboru, ale s tím se popasujeme případně v podrobné rozpravě. Nicméně i tento komplexní pozměňovací návrh podobně jako v předcházející legislativě bankovní identity je chápán a je i v usnesení výboru nositelem této legislativní změny jako ten klíčový, proto pozměňovací návrhy by měly být již načítány k tomuto pozměňovacímu návrhu.
Děkuji za slovo zpravodaje.
Tak dobré odpoledne. Já si myslím, že ten návrh velmi podrobně již představil pan kolega Martin Kupka. My velmi vítáme vznik digitální technické mapy, která opravdu má ten potenciál ovlivnit rychlost stavebního řízení, což je jedna z věcí, které notoricky trápí naše občany. A to ještě není samozřejmé a bude to ještě další práce. My jsme dokonce na to schválili doprovodné usnesení výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Já jsem k tomuhle návrhu připravil dva pozměňovací návrhy. Druhý pozměňovací návrh 3643 ruší neveřejnou část portálu digitální technické mapy. Ta neveřejná část je pouze něco, co si vylobbovala nějaká skupina, a vlastně není vůbec jasné, k čemu to je. Chci podotknout, že v Praze již digitální technická mapa funguje několik let, víc jak tři, a má pouze veřejnou část. A nedělá to tu žádné problémy. A já si nemyslím, že je potřeba komplikovat systémy tam, kde to není nezbytně nutné. A až se budeme zase divit, proč jsou v novinách články o tom, jak jsou ty systémy předražené, popřípadě jak si kraje budou stěžovat, že na to nemají peníze, jako třeba Pardubický, který nám napsal včera, tak tohle je cesta.
Kdo dál v obecné rozpravě? Pokud nikoho nevidím, obecnou rozpravu končím. Otevírám rozpravu podrobnou. Do té je jako první přihlášený pan zpravodaj, tentokrát v roli navrhovatele v podrobné rozpravě.
Novelizace trestního zákoníku prošla velkou diskuzí. My jsme to diskutovali - a ještě jednou připomínám, je to sedm klubů, z nichž jsou poslanci. A moc vás žádám, abychom v třetím čtení tento komplexní návrh právě podpořili.
Uvidíme se zítra v 9 hodin. To je cesta do pekel. Takže hnutí SPD v žádném případě tento vládní návrh zákona nepodpoří.
Nyní tedy trošku více k věci, k tomuto návrhu zákona. Jak již bylo řečeno, tento návrh zákona vyplývá z implementace jistého aktu, a ten akt nedělá pouze to, že zavádí ten nový přestupek. To se týká Německa a Španělska. My s tímto principiálně nesouhlasíme. Spousta států má daleko nižší klauzule. Pětiprocentní je spíše výjimečná v evropských volbách. Většina států nemá žádnou klauzuli, nebo největší skupina států nemá žádnou klauzuli. Čili já nevidím důvod zavádění této povinné klauzule. Není přece žádný smysl v tom, abyste získávali více hlasů, když váš počet hlasů odpovídá jednomu mandátu. Takže není žádný důvod stavět tuto umělou bariéru. Samozřejmě pro nás ta bariéra není nepřekonatelná, ale jsou zde jiné strany, které by to určitě mohly ocenit. Čili to je jeden z těch návrhů. Ostatně spousta států má většinové systémy. Spousta států má nějaké regionální způsoby volby, preferenční hlasování a podobně. A to je věc, která u nás chybí, přestože valná většina států Evropské unie nějakou formu distančního hlasování má. Ti občané se zajímají o to, co se děje doma. Čili to je k tomu. Podrobněji ještě k těm dvěma návrhům - je to poměrně obsáhlý legislativní text. To znamená, že je to dvouobálkový systém, je to pouze volba v zahraničí.
Ono stačí to, že většina návrhů zákonů se tady neprojedná z důvodu času, ale to platí pro všechny. Druhá věc, ke které se chci vyjádřit, je otázka spojenců a symbolů. A tento návrh zákona, kterým se ruší zákon, kterým se omezují podniky v České republice, nijak nenarušuje naše vztahy ani se Státem Izrael, ani se Spojenými státy. No mně to připadá nenormální. Já tomu nevěřím, je to nesmyslný argument, který opravdu nemá nic společného s právem našich podniků dodávat technologie, které vyrábíme, které nejsou na seznamu žádného zakázaného zboží do kteréhokoli státu na světě. A pak si musíme uvědomit, jestli ti, kteří takto argumentují, ve skutečnosti hájí zájmy těch voličů, kteří je volili v České republice, jestli to je věc, kdy hájíme zájmy tohoto státu, nebo hájíme zájmy státu zcela jiného. Proto jsem přesvědčen, že nemáme podléhat falešné argumentaci, máme si chránit náš český národní zájem, zájmy našich podniků, zájmy našich lidí, kteří pracují v těch podnicích, ať už jsou to zaměstnanci, dělníci, nebo manažeři. Protože nejde ve skutečnosti o to, jestli jsme dodali toto zařízení do jaderné elektrárny v Búšehru, ale jestli ho můžeme dodávat a můžeme prokázat, že v tom mezinárodním tendru jsou naše podniky úspěšné a kdy byly naposledy úspěšné. Nakonec vláda České republiky rozhodne v nejbližší době o tom, jak se bude vybírat dodavatel té technologie a jaké zájmy tam budeme mít jako zástupci České republiky, zástupci českého průmyslu. My jsme součástí Evropské unie podle rozhodnutí v referendu. A já to referendum respektuji. Ale na druhou stranu vzhledem k tomu, že tohle není věc, která by byla v rozporu s našimi závazky s Evropskou unií, tak bych vás žádal, abyste i vy respektovali naše vztahy, které máme k Evropě, které máme k ostatním dodavatelům, se kterými může komunikovat. Chápu, že první hlasování, které bude ve třetím čtení, je návrh na zamítnutí. Byl bych rád, kdyby neprošel, kdyby zákon byl schválen, protože ten legislativní proces schválením toho zákona případně neskončí. Děkuji. Tolik tedy závěrečné slovo. Myslím, že zpravodaj mě kontroluje.
Děkuji. Ne. Skutečně potvrzuji, že žádný návrh, o kterém bychom nyní měli hlasovat, nepadl, takže končím druhé čtení tohoto návrhu. Seznámím vás s omluvami. Pan poslanec Julius Špičák dnes od 18.30 do 19 z pracovních důvodů, pan poslanec Marek Výborný do konce jednacího dne z pracovních důvodů, v době od 18.30 do 21 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Ivo Vondrák.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
A v tom spočívá ten pozměňovací návrh, který budu pak v podrobné rozpravě předkládat a ke kterému se budu hlásit. Pokud by to bylo přímo na místě, tak by ta pokuta byla 5 tisíc, ve správním řízení by pak ta pokuta mohla být vyšší. Je jasné, že v tom pozměňovacím návrhu jsou i výjimky z tohoto zákazu. Byla bych velmi ráda, abyste všichni ve třetím čtení tento pozměňovací návrh podpořili, pomůže městům, obcím i krajům.
Od 16 do 19 hodin se omlouvá pan poslanec Jiří Bláha a od 15.30 do konce jednacího dne pan poslanec Ondřej Veselý. Nyní pan poslanec Válek.
Děkuji, pane předsedající. Rozumím tomu, že tuto situaci chceme řešit, a rozumím tomu, že zákon, který je nevymahatelný, chceme přijmout. Ti mně dávali záznamy ze svých kamer, které mají v autech. Já jsem požádal dva doktorandy, aby ty záznamy zpracovali, a nechal jsem si udělat analýzu toho, jak se chovají gentlemani dálnic, kteří řídí tyto kamiony, v běžném provozu. Na jedné cestě z Brna do Prahy v průměru 28 dopravních přestupků, které spočívaly v překročení rychlosti, kdy kamion, který překročí rychlost, předjížděl jiný kamion, který tu rychlost překročil ještě více. Naprosto běžné bylo omezení provozu, což jsem ani mezi dopravní přestupky nepočítal. Pokud nikdo, já mohu záznamem z kamery ve svém autě a v dalších dokladovat, že toto se běžně děje.
Já vám schválně přečtu některé pasáže z toho vládního usnesení, protože si myslím, že je dobré je vědět. A teď mi dovolte citovat pár bodů z toho vládního usnesení. Další:
Pokud máte jiné téma, než je provoz na pozemních komunikacích, prosím v předsálí.
Ano. Další bod. Nejvyšší povolená rychlost je 130 kilometrů. Zcela absentuje hodnocení dopadu na podnikatelský sektor a především na sektor kamionové přepravy. Víte, všichni, co jezdíme po dálnici, tak víme, že jsou úseky, kde je zákaz předjíždění kamionů už dnes. Potkal jsem tam neoznačené auto Policie České republiky, které měřilo rychlost účastníků silničního provozu. Tady asi něco bude špatně. Teď to uděláme plošně. Takže co chceme řešit? Prosím vás, jak se budete cítit v kolonii těch kamionů? Jak budete zajíždět z toho bočního pruhu do mezery mezi kamiony? Já to tedy nechci riskovat v žádném případě. Ony nic neřeší. Pilo se ještě víc a vznikla navíc mafie. Tady já mám obavu, že prostě ten zákon se dodržovat nebude a bezpečnost a plynulost se výrazně zhorší. Proto mi dovolte za mne i za náš klub Občanské demokratické strany navrhnout zamítnout tento návrh zákona ve třetím čtení.
A protože není hlasovatelný ve druhém čtení, až ve třetím, tak budeme pokračovat.
Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové dobré odpoledne. Takže já bych před touto konstrukcí tohoto zákona velmi důrazně varoval.
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Dobrý den vážené dámy a pánové. Ráda bych se zde vyjádřila k poslanecké novele zákona, kterou navrhlo hnutí ANO, o zákazu předjíždění nákladních aut. Myslím, že řešit kalamitní situaci celoplošným zákazem předjíždění je nesmysl. Tímto by se týkal i osobních vozidel s karavanem a dodávek. A navíc by zákaz předjíždění platil celoplošně, to znamená na všech úsecích dálnic. Řidiči kamionů se už nyní obávají, že nová pravidla nebude možné za všech okolností dodržet kvůli plynulosti dopravy, a po logickém nárůstu pokut se může stát, že odejdou k jiné profesi. Jsme tranzitní zemí. Navíc přibylo, rok od roku přibývá velké množství osobních vozidel a velkou chybou byla nedomyšlená stavba dvouproudových dálnic. Tam vidím největší problém, na který je třeba se zaměřit.
Do tohoto portálu je však nutné se přihlásit a přihlášeného řádně identifikovat. Pozměňovací návrh, který je součástí projednávaného tisku, jasně určuje, jaké údaje budou pro bankovní systémy přístupné. Nepotřebné údaje, jako třeba digitální fotografie klienta, která byla v původním návrhu novely, se pozměňovacím návrhem ze zákona vypouští. Jelikož se jedná o službu pro občany, má tento zákon plnou podporu SPD.
Prvním je dostupnost a pohodlí používání služeb. Takže je to to pohodlí - aby občané mohli používat ty služby, musí se k nim pohodlně přihlásit. Ale do elektronického bankovnictví se přihlásíte jednoduše i přes telefon. Severské země jsou s digitalizací daleko dál než Česká republika. Takže tady se ze strany bankovní asociace, ale i ministerstev, ale i třeba služeb, které se zabývají bezpečností České republiky, vedl dialog, a myslím si, že ten poměr je ideální, tudíž, a to tu také zaznělo, občané skutečně nemusejí mít obavy, že dojde k nějakému vytahování informací komerčními subjekty z registrů. A to je ta třetí věc, která je důležitá. My jsme skutečně dbali na to, aby v tomto procesu z pohledu toho, že je komerčním subjektům umožněno přistupovat do registrů, byl kladen důraz na soukromí. A já doufám, že tento zákon i s pozměňovacími návrhy, které dnes budou načteny ve třetím čtení, do Vánoc projde Poslaneckou sněmovnou.
Ptám se, za má ještě někdo zájem o vystoupení v obecné rozpravě. Je zájem o závěrečná slova ze strany navrhovatelů či zpravodaje? Není tomu tak. Návrh na vrácení zákona nezazněl, zahajuji podrobnou rozpravu. Pan poslanec Dolejš.